Za benzin zaplatí naši občané rovněž o něco více a za základní potraviny už také. S jeho pomocí chtějí vysvětlit, že inflace může překvapit tím, jakou má výdrž. Česky, lidsky řečeno - nadnárodní řetězce se rozhodly, tak jako kdysi banky v čase finanční krize, že otroci z kolonií na Východě opět zaplatí Západu krizi, kterou Západ vyvolal. Je třeba říct, že nejde jen o ceny potravin. Máme tu poslušné bruselské a americké místodržící a chováme se jako kolonie. Jsme naprosto závislí na našich zahraničních partnerech, ať už jsou to Němci, nebo Číňané. Zopakuji fakt, že na Západě k poklesu inflace stačí, když se sníží ceny energií. Všechny vlády Evropy se nějakým způsobem snaží proto ceny energií stropovat a snižovat, ale česká vláda zavedla tak vysoký strop, který byl naopak pro dodavatele energií impulzem k dalšímu zdražení bez ohledu na skutečné náklady na daný energetický produkt. Řešení opět jednoduché. Tato vláda by měla odejít a přestat s likvidací naší země, našich firem a našich občanů. Bez toho jídlo ani nic dalšího bohužel levnější nebude. Více než rok upozorňuji na to, že například v Polsku jsou levnější potraviny než u nás. Takže já jsem vás chtěl vyzvat a požádat, abyste schválili program této mimořádné schůze, abychom mohli vám tedy nabídnout podrobně řešení, které navrhuje hnutí SPD, protože Fialova koalice žádné řešení drahých potravin evidentně nemá, ani je nechcete řešit, a chtěl bych vás vyzvat pro to, abyste přestali blokovat toto téma a abychom tady mohli pomoci občanům České republiky.
Děkuji a ještě jednou připomenu, že poněvadž toto projednávání bylo přerušeno dne 22. února, tak nyní navazujeme na tu přerušenou rozpravu. Další s faktickou byl tehdy přihlášen pan poslanec Pavel Svoboda, kterého ovšem nevidím nyní v sále. A paní poslankyně Romana Bělohlávková. A poté byla přihlášena paní poslankyně Berenika Peštová.
Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Jakoba. Faktická poznámka je určená k tomu, že máte reagovat na toho předřečníka, který mluvil před vámi. Vy jste zneužil faktickou poznámku k tomu, abyste nám tady sdělil svůj nějaký postoj.
Děkuji za dodržení času. Jenom připomenu, že se vracíme a reagujeme na tu přerušenou rozpravu z února.
Já jenom budu reagovat na pana poslance Jakoba, protože ty dvě zprávy o České televizi mohly být už dávno před těmi několika týdny, kdy jsme tady schvalovali jednu po druhé, už dávno schváleny. My víme, proč se to dělá. To je jediné, proč to děláte.
Děkuji za dodržení času. A prosím, vaše dvě minuty v reakci. Toto vystoupení vyvolalo tři přihlášky k faktickým. Jako první se hlásí pan poslanec Patrik Nacher, připraví se opět pan poslanec Aleš Juchelka poté.
Já bych chtěl reagovat na svého kolegu Honzu Jakoba, který říkal, že se točíme v kruhu. Proč ta věc nemůže platit za tři měsíce, za půl roku a tak dále? A je to vlastně to, co jsme zažili ten minulý týden, je to retroaktivita. Takže my jsme si zažili nějakou retroaktivitu minulý týden zde. Teď je tady retroaktivita znovu. Tím rozptýlíte veškeré pochybnosti, že to má souvislost s aktuální volbou ředitele televize, všichni jsme spokojeni a celé dopoledne můžeme věnovat nějakým obsahově výživnějším tématům.
Také děkuji za dodržení času.
Děkuji moc. Já mám například ve své řeči spoustu dalších podnětných otázek na pana ministra Baxu. Myslím si, že ty další mé otázky vnesou potom světlo do toho, abychom prostě a jednoduše tady tento zákon ve třetím čtení zamítli. Protože je prostě vlivový, mocenský, protože není ten, který transparentně by byl v tuto chvíli tím zákonem, který by garantoval transparentní volbu generálního ředitele. Nechme to tak, jak to je, neměňme pravidla uprostřed běhu. Už se nám to stalo minulý týden, kdy jsme tady museli trávit několik dnů a několik nocí právě kvůli retroaktivitě, kvůli tomu, jakým způsobem vládní koalice znásilňuje některé právní normy, jak využívá třeba stav legislativní nouze. A tady toto je jeden z těch zákonů právě, které mají více bych řekl pro vládní koalici uzurpovat moci a vlivu právě ve vztahu k veřejnoprávním médiím. Bohužel takhle to je, my to budeme pořád dokola opakovat. A je to jenom z toho důvodu, že to je před tou volbou. Kdyby to bylo po ní, tak pojďme se samozřejmě na tom domluvit. Ale máme tady celou řadu pozměňovacích návrhů, které si myslím, že můžou tady tento stav, tady tyto pochybnosti rozptýlit a napravit.
Opět děkuji za dodržení času. A zatím s poslední faktickou pan poslanec Ladislav Okleštěk.
Česká pošta kromě tisíců zaměstnanců má také pobočky a mnoho budov. Proč tento potenciál neumí vládní politici využít? Samozřejmě by Česká pošta mohla pracovat i jako státní telekomunikační firma, která by opět občanům nabízela telekomunikační služby za nízké ceny a zisk by potom nešel do zahraničí, ale do státní kapsy. Zisk dvojí, protože laciné služby, které lidem sníží náklady, jsou de facto jejich příjem, o který by se snížily výdaje na sociální služby. Ostatně nejsou to nápady z mojí hlavy, jsou to nápady z jiných vyspělých zemí. Je to jen neochota, ale také duševní neschopnost vlád něco systémového udělat. Propaganda nás naučila, že komunisté byli blbci, takže když měli státní firmy, je to blbě. No, on je blbý jen ten názor v tomto případě. Díky tomu tam mají lidé extrémně levné pohonné hmoty. Je to pravicové, nebo je to levicové? Podle mě je to rozumné, aby běžní lidé měli alespoň ty základní služby v dostupných cenách a na nějaké dostupné úrovni. Potřebné peníze si může buď vydělat, nebo je sprostě ukradne násilím lidem a firmám. Když Karel IV. založil faru, kostel nebo univerzitu, tak nevypsal další daně, ne, dané instituci dal statek, pole, lesy a tím zajistil samofinancování této instituce po další staletí. Tohle je přece cesta, nejen k důchodové reformě. Firmy jako Česká pošta nesmí být prostá přítěž, ale jsou naopak velkým potenciálem, který se musíme naučit využít. Děkuji za pozornost.
Nyní s přednostním právem pan ministr Vít Rakušan, prosím.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Já vám děkuji, vaši přihlášku dám na konec přednostních práv.
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěla podotknout, že tuto mimořádnou schůzi svolalo hnutí ANO, hnutí ANO odevzdalo 41 podpisů. Do toho tato Sněmovna schválila zavedení datových schránek pro právnické osoby, což samozřejmě České poště přinese další ztrátu -2 miliardy, ale to se projeví v roce 2023, kdy pan ministr vnitra jasně právě avizuje, co hrozí a co nás čeká. Nemusím podotýkat, že tento týden vydal Český telekomunikační úřad, že chce zrušit dalších 300 poboček České pošty. Moc dobře ví, jak pro každého starostu je důležité, aby v každém městě, obci, byla Česká pošta, protože ona plní i tu funkci, že ti lidé tam přijdou a potkají se tam. Je to prostě důležité. Určitě když pan ministr vnitra řekne, že nedojde ke snížení dostupnosti služeb, tak to přece není pravda. Výběrové řízení se vyhlásilo v říjnu minulého roku a ředitel nebyl vybrán ještě v lednu.
Dokážete si to vůbec představit? Radní tedy budou v případě nutnosti odvoláváni jednotlivě po jménech, a pozor, nově po komorách. No to je strašné. Já se skutečně těším na to, jak bude Sněmovna nebo Senát zjišťovat konkrétní odpovědnost konkrétního radního. Trochu to tu zavání minulým stoletím a obdobím nesvobody, protože takhle skutečně ti radní vlastně, oni vlastně nebudou mít ani tu zodpovědnost. Už s tím tam vlastně půjdou, že jdou plnit nějaké zadání. Proto očekávám, že se pro nového ředitele vysloví současně všech nových 18 členů rady, včetně zapisovatelek, a vy jim k tomu budete tleskat. Za čtvrté - výroční zprávy budou číst i senátoři. Novinkou však bude, že tyto dokumenty neprojedná jenom Sněmovna, ale bude je projednávat také Senát. Zajímavým detailem je, že politici opakovaně uvažovali, a i dnes jsme to tu slyšeli, o spojení obou výročních zpráv do jednoho dokumentu. Zatím to vypadá, že k této změně nedojde a zprávy budou nadále dvě. Do konce března tedy Parlament dostane zprávu, jak televize nebo rozhlas plnily požadavky ze zákona, a do konce srpna pak dostane přehled hospodaření za předchozí rok. Skutečně guláš. Jestli teď ležely ve Sněmovně výroční zprávy i čtyři roky staré, což teprve až se to bude přenášet ještě do Senátu? Naprosto zbytečná. Se zvýšením počtu členů Rady České televize se zpřísní také podmínky pro volbu nebo odvolání generálního ředitele. Vláda původně zamýšlela, že by stačila prostá nadpoloviční většina hlasů. Ale uvidíme, zda koaliční poslanci podpoří nebo nepodpoří pozměňující návrh, který vyžaduje dvoutřetinovou shodu. Ono tedy není jasné, zda a jak se promítne tento požadavek do nadcházející volby generálního ředitele, která by měla proběhnout 7. června tohoto roku. Pokud zákon vejde v platnost někdy v průběhu jara, zasáhne už do běžícího výběrového řízení. Parlament by tedy musel urychleně vybrat a zvolit nové členy Rady České televize na neobsazená místa. V současném znění zákona o Českém rozhlase jsou některé obdobné věci upravené jinak než v případě České televize. Když například skončí ve funkci generální ředitel a ještě není vybrán nový, Českou televizi řídí pověřený zástupce. Novela tento rozdíl odstraňuje, a tak i v Českém rozhlase bude v případě potřeby stačit pouze pověřený zástupce. Za sedmé - zrušení dvouletého cyklu obměny radních. Na základě pozměňujícího návrhu hnutí ANO by se do vládní novely mohla dostat formální změna, která zruší obměňování třetiny radních každé dva roky. Pravidlo skutečně zastaralo a v praxi se radní mění podle toho, kdo zrovna rezignuje nebo je odvolaný z funkce. Mandát bude vždy trvat šest let, nebude se krátit na dobu zbývající do mandátu odstoupivšího radního. Ta poslední úprava je spíše úsměvná. Už nebudeme mít ve Sněmovně volební výbor, ale výbor pro mediální záležitosti. O to se ostatně poslanci snažili také už docela dlouho, ale teprve teď se ten plán dotáhne do konce. Výbor se historicky jmenuje volební, protože původně pouze vybíral kandidáty do mediálních rad. Nyní se v praxi zabývá mediálními zákony, výročními zprávami a posuzuje činnost televizní i rozhlasové rady. Tak proč ne? Určitě ho přejmenujte. Myslím si, že dneska už si na ni vzpomenete a začnete na tom pracovat, protože tato tisková agentura je od svého založení také veřejnoprávní institucí, a proto tento kobercový nálet na nová pravidla a pořádky koalice by se měl týkat taky jí. Ale ono to není potřeba, protože teď je potřeba postavit do latě rádio a televizi a zvolit toho správného generálního ředitele a vytvořit ten správný vliv ve veřejném prostoru, respektive si ho ještě udržet a posílit. Čekal bych věcnou diskusi o médiích veřejné služby v digitální době, jestli potřebujeme stále tři instituce, nebo nám stačí jen jedna, která pokryje všechno. To znamená na tři instituce jeden ředitel, jedna rada. Všimli jste si, že všechna tři veřejnoprávní média chrlí stejný mediální obsah, který se různí vlastně pouze technikou šíření? Všimli jste si toho? Český rozhlas má dominantní zvukový obsah, ale k tomu i zpravodajský video a online obsah. Víte, kolik by se ušetřilo financí? Proto bych čekal debatu na téma rozpočtu, na téma vývoje mediálních obsahů, na téma pozice veřejnoprávních médií u nás a ve světě.
Nyní paní poslankyně Pastuchová. Pak mám ještě tři faktické.
On se diví, že pan kolega Nacher mluví o cenzuře a trochu ji přirovnává i k minulému režimu. Já bych mu vysvětlil, kde začíná cenzura. Cenzura začíná tehdy, pokud si někdo uzurpuje, aby rozhodoval o tom, co je dezinformace a co je informace. Kolegové, kolegyně, toto je cenzura.
Já bych chtěl reagovat na oba ministry. Děkuji za ty jejich reakce. Říkal: v zásadě je to v pořádku, v zásadě, v podstatě. Toho jsem si všiml. Tu rychlost, tam já to stále jakoby neslyším. Pokud jde o tu cenzuru, jak se tady zmiňovalo, já vám řeknu, v čem je podle mě problém. Dneska totiž celou řadu těch věcí lze řešit zákonem. Právníci vědí. Šíření poplašné zprávy, pomluva, můžete podat trestní oznámení, žalovat někoho a podobně. Vše už je řešeno jasnými paragrafy.
Já bych chtěl reagovat na pana ministra a na to, co zde zaznělo. Vy jste tady řekl, že jste sem ten zákon poslali 30. června loňského roku, ano, a že jste nemohli předpokládat, že bude výběrové řízení. Já jsem na to tady upozorňoval už v prvním čtení. Co se týče toho kvora, co tady zmínil Patrik Nacher, tak to je další nepochopitelný krok. Proč je snižován na deset.
Pan poslanec Juchelka, poté pan ministr Baxa s faktickou.
Tak to si myslím, že prostě jednoduše argumentem není. Tam dochází ke zvýšení těch radních jenom proto, aby tam byla většina vládní koalice, což víme všichni.
Děkuji za slovo. Byl to nějaký koncept, který byl diskutován v minulém volebním období.
A vyústilo to v to, že skončil zmocněnec Michal Klíma. Připomenu.
Děkuji.
Děkuji za slovo. A stejně tak já musím říct, že třeba co se týká mé osoby, tak si na Silvestra dělali legraci z mojí diagnózy. Já jsem nemocný člověk, ta nemoc se nějak projevuje, a oni si z toho dělali legraci na Silvestra.
Děkuji za dodržení času.
Pokud vím, tak Agrofert ve svém portfoliu má dvoje noviny, má tam televizi, rozhlasové stanice. Co mu kdo kdy cenzuroval? No co mu kdo kdy cenzuroval, když mluvíte o té cenzuře? Tak prosím, to je ta otázka, kterou kladu já na vás. Vy jste tady také kladl otázky, tak prosím odpovězte.
A nyní pan poslanec Ondřej Babka a dále se hlásí s faktickou pan poslanec Marek Novák.
Jestli si rozumíme. Je to v rozporu s doporučením k zárukám nezávislosti veřejnoprávních médií. Tak jestli jste tuhle otázku konkrétně řešili?
Jen konstatuji, že pan poslanec Jan Richter stahuje svou omluvu, je již přítomen. A s faktickou se dále hlásí pan poslanec Marek Novák a připraví se paní poslankyně Margita Balaštíková.
Dobré dopoledne všem. Já prostřednictvím vaším, paní předsedající, na koaličního poslance Exnera.
Děkuji za dodržení času. A nyní paní poslankyně Margita Balaštíková, připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Děkuji za dodržení času.
Je to dezinformace, nebo ne? Co to bylo? Informace, dezinformace, lež? Co to je? Co je tohleto? Ale v čem? A i to jsme tady rozebírali, že to není pravda, ale to legitimní očekávání tam je neustále stejné. Do informace, dezinformace, nebo jenom do nějaké rétoriky v době volební kampaně? Tam bych to zařadil já.
V tuto chvíli to byla poslední faktická poznámka a já bych poprosil pana poslance Foldynu.

Vláda se tím zabývala.
Děkuji. A s přednostním právem pan ministr Baxa.
Vezmu vývoj této novely chronologicky a během toho chronologického výkladu zazní určitě odpovědi na velkou většinu těch otázek, které tady byly. Zapojení Senátu do volby mediálních rad bylo součástí vládního prohlášení vlády premiéra Fialy. Došlo tady potom ke střetu s Legislativní radou vlády. Když pan ministr a můj ctěný kolega Michal Šalomoun tady říkal to zdůvodnění ze strany LRV, tak já jenom doplním to zdůvodnění ze strany Ministerstva kultury. Moji právní experti tento názor Legislativní rady vlády nesdílejí, nesdíleli a nesdílejí. My nejsme přesvědčeni o tom, že to nese znaky protiústavnosti. Ta naše argumentace vycházela z toho, že se jedná o tak zásadní změnu v podobě mediálních rad, že je legitimní ten důvod k volbě všech členů.
Vy tím ukazujete ty priority této vlády. Anebo neplatí teze, že jsme v hospodářské, v ekonomické krizi. Ale nemůže platit obojí. Zvláštnost číslo tři je změna zpravodaje. Já bych docela rád slyšel od znalců, já jsem tady přece jenom druhé volební období, kolikrát se stalo, že organizační výbor změnil zpravodaje, kterého určil předseda volebního výboru Aleš Juchelka, Martina Kolovratníka, a zpravodajem byl určen kolega Lacina? To mně přijde také zvláštní.